Prosím na pravé straně sálu o ztišení. Děkuji.
Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já jsem očekávala, že ministr vnitra vystoupí a že bude mluvit k tomuto sněmovnímu tisku, o kterém víme, že je sem předložen z jednoho prostého důvodu, a to je kvůli České poště, kdy tedy ministr vnitra minulý týden na vládě, nebo nevím přesně to datum, nechal konečně schválit transformační plán České pošty, ale nám jako opozici ho nepředstavil.
Zda i tohle je zvýšení, které opozice jako celek - vím, že máme dvě opoziční hnutí - odmítá nebo ne. Já myslím, že všichni známe stávající stav, včetně toho, jak se dělí daně z hazardu. Současně navrhujeme, aby všechny daně z hazardu na internetu skončily ve státním rozpočtu. Tam žádné externality z toho, že někdo hraje na internetu, nemohou vznikat. Myslím, že není ostuda přiznat, kdo konkrétně chtěl například v tomto případě zachovat stávající rozdělení této daně. Podle všech mezinárodních srovnání, podle všech doporučení, které dostáváme z OECD nejenom v tomto volebním, ale i v minulých volebních obdobích je konstatováno, že podíl majetkových daní v České republice je mimořádně nízký vůči HDP. Navíc se tam snažíme vyřešit některé letité problémy. Myslím si, že to není žádná úlitba rybářům nebo něco takového. Ale je to normální lidská reakce v okamžiku, když z celostátní daně máte celkový výnos 1 milion korun, tak je na místě si říct, že ty náklady budou bezesporu vyšší než výnos. Další návrhy zákonů slouží taky například k reorganizaci a zjednodušení Celní správy. Jak jsem říkal, k zrušení kolků, dále k sjednocení vymáhání justičních pohledávek. Ony nejsou. Možná budou, možná nebudou, jenom odpovídám, že je docela logické, že v prvním čtení se ještě nenačítají nebo nedávají do systému jednotlivé pozměňovací návrhy. Populární to není. Udělat to musíme. Když jsme přijímali vládní odpovědnost, tak jsme řekli, že budeme dělat správná rozhodnutí, byť nebudou populární. Jsem přesvědčen, že ten ozdravný balíček je ve prospěch lepší budoucnosti České republiky, lepšího stavu českých veřejných financí a lepšího stavu českého státního rozpočtu. Není na tom žádný paradox, že zdravé veřejné finance jsou mnohem důležitější pro nízkopříjmové a středně příjmové skupiny než pro ty ostatní. Tito naši spoluobčané jsou mnohem víc závislí v dobrém slova smyslu na pomoci státu, aby byli první, kdyby stát byl v nějakých velkých ekonomických problémech a nebyl by schopen poskytovat služby v rozsahu, na které jsou občané zvyklí. Já jsem se dočetl, já jsem to nepočítal, že je to pátý ozdravný balíček v dějinách České republiky. Byli tam vyjmenováni jednotliví ministři financí či premiéři, kteří v té době stáli v čele vlády nebo v čele Ministerstva financí. A dozvěděl jsem se poměrně překvapivou věc, a to říkám opozici, která nás častuje velmi silnými přídavnými jmény, že je to první ozdravný balíček, který nesahá do systému sociálních dávek. Je to možná proto, že jak jsem říkal v úvodní řeči, snažili jsme se najít taková opatření, která by žádnou skupinu nezasáhla příliš. Věřím, že se nám to povedlo. Když zazní, nic se neděje. Já myslím, že to je v pořádku a budu vám říkat to, co jsem vám říkal dneska o tom, jak jste tipovali a jak jste strašili před loňskou zimou, jak jste od února kritizovali a věděli, jak dopadne státní rozpočet.
Tak šetříte! Nechť premiér nařídí na vládě, jak já jsem nařídil, jenom voda a kafe. Já jsem dělal vlády v šest ráno bez socanů, potom v osm. Všichni snídali doma. Takže vy říkáte, že je nějaká soutěž programů, ale vy žádný program nemáte. Víte o tom, že nemáte žádný program? Já už jsem ho vyhodnotil dvakrát, vy jste ho nevyhodnotili ani jednou. Psali, že čtyři auta má. Má tam ty poradce. Zrušte všecky poradenské smlouvy. Co vám stále radí? No, blbě vám radí! Zastavte všechny IT zakázky, zrušte poradenské firmy, dejte pryč ty poradce, choďte příkladem. Ani ty platy jste si nezmrazili. Vy jste tady hlasovali pro, protože už jste věděli, že Nejdřív samozřejmě důchodcům. Trapné, že se nestydíte! Ale vy nejdete příkladem. Nejdete příkladem! Tam není jeden příklad. Cesty. Tak proč nenařídíte...? Já když jsem byl ministr financí, tak jsem létal do Bruselu economy, desátá řada. Mluvíte stále, že my všichni máme šetřit. Kolik tam máte majetku? Tak zkuste se na to podívat. Možná Arajmu najde nějaké toto... Ano, projekt Letňany jste zabili, protože Babiš. Ale projekt Letňany vznikl v kanceláři Macrona v roce 2015, kdy jsem zjistil, že jsou všichni na jednom místě. Vždyť tam máte to metro, které končí na poli, a mohli jste uvolnit stovky bytů. Stovky bytů. Takže to jste také nechtěli. Nejdete příkladem a potom těžko můžete vlastně tohle požadovat od lidí. Daňové výjimky. Jasně, pokud máte takové analýzy. Ferrari. Souhlas, podepisuji. Já jsem o tom mluvil. Já ani nevím, proč my jsme to neudělali, to byla chyba asi. Socani o tom mluvili. Tak to je samozřejmě celé nesmysl. To je úplně zbytečné. Vyloučeno. Vyloučeno! Nedá se to, je to absolutně mimo. Pokud někdo tvrdí, že se něco stane... Vy se tady chlubíte, že bude dvanáct. Ale dneska naši lidi chodí nakupovat nejenom do Polska, ale i do Německa. Pan Bartoš ještě nedávno sliboval, jak bude všude stavět, a teď vlastně nově říká, že všichni půjdeme do nájmu. Ano, protože pokud si někdo myslel, že ti soukromí investoři, kteří stavějí byty, že budou dělat nějakou charitu, nebudou! Protože tady samozřejmě je strašně moc peněz, ano, a ty lidi někdo kupuje a potom je pronajímá. Vnitrostátní lety. Jasné. Nebudu se vracet do toho, že tradiční demokratické strany s bohatou korupční historií zničily ČSA, které já jsem zachránil od bankrotu, ano, a kdy ještě Topolánek prodal ten podíl Korejcům za cenu jednoho motoru. ČSA - třetí nejstarší letecká společnost na světě, a tu jste zničili. To je vaše dílo tradičních demokratických stran. A my jsme to chtěli udržet ve státních rukou, ale bohužel je to pryč.
Dalším tématem, kterému bych se velmi ráda věnovala, je právě čerpání evropských zdrojů. Já budu opravdu - a teď to myslím také upřímně - držet palce, aby to vyšlo. Ale zatím to tedy tak nevypadá. Já jsem ráda, že jsme si s panem ministrem i nezávazně nahoře chvilku povídali. Dneska máme 12. července a stále ta čísla nejsou na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj v rámci národního orgánu pro koordinaci. Takže vám můžu samozřejmě říct, jaká je situace ke konci května, protože čísla za květen samozřejmě už tam jsou. No ale ta aktuální situace tedy k tomu červnu je 116 miliard. A pak se nemůžete divit, když na chodníku tady leží 116 miliard, o které si prostě nikdo nepožádá a vedle toho berete školkovné. My samozřejmě chápeme, že ta situace v čerpání evropských fondů není jednoduchá. Ty platby následně z komise mohou přijít i o pár měsíců později. Ale ten samotný úkon požádat o ty evropské fondy musí být do konce roku. Prostě na začátku jsou velké oči, velké ambice, ale pak se zjistí, že ty všechny operační programy nečerpají tak, jak by si to představovaly. A vláda je tady od toho, aby ministrům vysvětlila, že to nejsou jejich peníze, že to nejdou peníze průmyslu nebo školství nebo tohohle, že to jsou peníze České republiky a je potřeba je smysluplně využít na připravené projekty. Protože právě ty připravené projekty, pokud skončí v šuplíku, tak jsou to samozřejmě zmařené peníze zejména měst, obcí a krajů, protože investovaly nemalé peníze do té projektové dokumentace. Je potřeba také se připravit na to, že když období končí v roce 2027, tak to je poslední možnost takzvaných převodů peněz mezi operačními programy. Po tomto termínu už můžete vlastně přehazovat peníze jenom v rámci jednoho programu. Pro mě je úplně nepochopitelné, proč, když si sama vláda udělá analýzu čerpání evropských fondů, dá si to na vládu. A mě by skutečně zajímalo, jak s těmito rizikovými projekty nakládáte, co s nimi bude. Ale na tenhle program je potřeba se prostě explicitně zaměřit a ministerstvu pomoci. To jsou skutečně peníze České republiky a je potřeba naopak Ministerstvu pro místní rozvoj pomoct a proto já jsem třeba, nebudu kritizovat to navýšení teď úředníků právě pro implementaci evropských fondů právě i na Ministerstvu pro místní rozvoj. Takže také je otázka, jestli máte nějaké rychloobrátkové výzvy, kterými byste pomohli to dočerpání. Protože vy sami v tom materiálu hovoříte o tom, že nedočerpáte zhruba 5 miliard korun. Tak tolik asi k evropským fondům. Já bych se ještě ráda zastavila u dvou věcí a první jsou národní dotace. Tak stát má ambice, že ušetří na dotačních programech 54 miliard. Já se samozřejmě musím ptát, kde to chcete ušetřit. Vy jste tam tu plejádu dal, mě by zajímalo tedy, jak to myslíte s Ministerstvem pro místní rozvoj, protože tam mně je to absolutně jako nepochopitelné. A tady bych tedy chtěla ctěnou Sněmovnu upozornit na to, co se chystá. A my jsme jako vláda navrhovali, aby Česká republika se dělila na kategorie méně rozvinutých a rozvinutých. Méně rozvinutý by znamenalo, že jsou to všechny regiony České republiky vyjma Prahy. Bohužel pozici vlády, tehdy naší vlády, přehlasoval Senát. A Senát udělal to, že se v České republice udělaly tři kategorie regionů. To znamená méně rozvinuté, přechodové a ty vysoce rozvinuté. Aby byl opravdu obezřetný, až takhle na rovinu jsem s ním mluvila.
Co se stalo s tím systémem? Stal se dlouhodobě deficitním. My jsme stáli před rozhodnutím a mohli jsme v zásadě mít čtyři možná řešení. Nebude ani deficitní, ani přebytkový, ale vyrovnaný. Ano, není to populární, platí ta čísla. To je objemově druhé nejvyšší opatření s dopadem zhruba 11 miliard korun ročně. Mluvím o těchto věcech tak podrobně, protože tvoří podstatnou část zvýšení příjmů a myslím si, že oba ty návrhy jsou rozumné, obhajitelné a vysvětlitelné a mají své racionální zdůvodnění. Roky se vede debata o daňových výjimkách. Roky jsou různé vlády a různé Parlamenty vyzývány k tomu, aby snížily počet daňových výjimek. O jedné, která v původním návrhu byla a kterou jsme vyřadili na základě postoje Legislativní rady vlády, budu mluvit v úvodu. Mně osobně to přišlo nespravedlivé. Kdyby se někdo pátral po tom, co bylo původně ohlášeno 22 a teď to poctivě počítal a zjistil, že je 21, tak toto je rozdíl v té jedné daňové výjimce. V zásadě se všichni shodujeme, že je třeba omezovat počet daňových výjimek. V okamžiku, kdy se ta daňová výjimka dotýká mě nebo sociální nebo nějaké jiné skupiny, tak tu je třeba zachovat, tu nám nerušte, zrušte nějaké jiné. A my jsme se snažili v tom, jak jsme k tomu přistupovali, si zdůvodnit, proč má být některá daňová výjimka zachována, šli jsme na to naopak. Řekli jsme si: pojďme jednu po druhé a zvažujme, zda má smysl, zda ji zachováme, zda ji zachováme v plném rozsahu nebo v omezeném rozsahu nebo ji navrhneme úplně zrušit. Toto je výsledek našich úvah, našeho společného jednání a našeho kompromisu. Nevím, kolik z nás ví přesně, kolik je ta dnešní sleva na studenta a jaké hrubě mzdě to odpovídá. To byla řečnická otázka, takže odpovím. Jinými slovy. Pokud student vydělává nad 231 000, tak už platí normální daň jako každý jiný. Velmi malého počtu. To znamená, my jsme nakonec došli k tomu, že navrhneme omezení této daňové výjimky a zůstane zachována, pokud se manželka či manžel, nebo manžel či manželka, jak je libo, starají o dítě do tří let věku.
Hlavním cílem - je to drobná novela - hlavním cílem návrhu zákona je za prvé adaptace na nařízení Komise v přenesené pravomoci. Jde o produkci a uvádění na trh rozmnožovacího materiálu rostlin z ekologického heterogenního materiálu určitých rodů nebo druhů, tedy jde o semena nebo sazenice jednoho druhu, které mají společné rysy při zachování genetické rozmanitosti. Dále se v novele zavádí možnost dobrovolné registrace odrůd některých minoritních druhů, které budou přidány do druhého seznamu. Dále tam máme adaptaci na nařízení Evropského parlamentu a Rady o prodloužení doby trvání odrůdových práv Společenství pro odrůdy některých druhů a skupiny druhů květinových cibulí, dřevin s drobným ovocem a okrasných dřevin o pět let. Upravujeme také sazebník zákona o správních poplatcích. A to je v zásadě všechno. Návrh zákona projednal zemědělský výbor Sněmovny 24. března, doporučil Sněmovně přijmout návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Ty se týkají zákona o oběhu osiva a sadby a zejména problematiky používání mobilních čisticích zařízení pro osiva. Tam se narovnávají podmínky mezi stacionárními a mobilními čistícími zařízeními. Je to v zásadě technikálie, ale narovnáváme ten stav, který dneska není stejný a spravedlivý pro mobilní a stacionární čisticí zařízení.
A nyní otevírám rozpravu, do které je přihlášený pan poslanec Josef Kott. Ještě načtu došlou omluvu.
Nicméně neodpustím si komentář k tomu, že samozřejmě změna plemenářského zákona, změna zákona o hnojivech do tohoto tisku nepatří. Tam já úplně nesouhlasím s tím, co zde řekl pan ministr, že se povedlo narovnat podmínky stacionárních i mobilních čistíren. A stacionární čisticí stanice mají úplně jiný režim kontroly a výroby osiv. To, co se děje u mobilních čistíren, určitě nepřispívá k ochraně životního prostředí. A znovu říkám, s podrobnou kontrolou, tak jak to mají stacionární čisticí stanice.
Omlouvá se paní poslankyně Ivana Mádlová od 15 do 17 hodin z pracovních důvodů. A pokud se nikdo dále nehlásí do rozpravy - není tomu tak - tak rozpravu končím. Nikoli.
Dobré ráno, milé kolegyně, kolegové, vážená paní předsedající, vážený pane premiére, vážení členové vlády. Já bych vás seznámil s návrhem procedury hlasování u tohoto bodu.
Má někdo nějaký protinávrh k proceduře? Není tomu tak. Zahájíme tedy hlasování o proceduře. Procedura byla přijata. Prosím, pane zpravodaji.
Děkuji. Tak jako první bod byly návrhy legislativně technických úprav, ale ty nebyly načteny, takže tento bod nám odpadá. A já ještě jenom dodám, že se jedná o změnu v plemenářském zákoně, zákoně o hnojivech a o účinnosti.
A stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o tomto pozměňovacím návrhu. Kdo je pro, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. V hlasování číslo 142 bylo přihlášeno 172 poslanců a poslankyň, pro 169, proti nula. Tento návrh byl schválen.
Děkuji. A zde se přidávají nové povinnosti ohledně materiálu v rámci zákona o oběhu osiv a sadby.
Jsou zde tři přednostní práva, respektive přihlášky. Jako první pan předseda Andrej Babiš, paní poslankyně Klára Dostálová, pan poslanec Radim Fiala. Nyní tedy vystoupí s přednostním právem pan předseda Andrej Babiš.
Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, vážení spoluobčané. Včera jsem tady mluvil hodinu a šest minut, neměl jsem projev, dnes taky nemám projev. Jak víte, nemám ty strukturované projevy. My to zkrátka nepotřebujeme. V květnu 2017 mě vyhodil Sobotka. A mě strašně pobavily ty dluhopisy, o čem mluvil pan ministr, to byly ty Kalouskovy dluhopisy, nezdaněné. Nezdaněné, pro které všichni tady hlasovali. Ale to je jedno. Takže vraťme se k tomu vystoupení. Za prvé pan ministr říká: Potřebujeme konsolidovat veřejné finance. - Ano, souhlasím, pane ministře. Jestli naše finance jsou v dobré kondici? My, když jsme končili v prosinci 2021, tak byly ve velmi dobré kondici. Ne. Ano, tak jasně, já tomu rozumím, já se taky občas spletu, chápu to. Já myslím, že máme v dobré kondici.